A to bychom se měli o to snažit všemi prostředky. Takže to je to, co dělá Česká republika a co mně připadá, že je jednak poučení naše z historie a jednak to, že se snažíme odbourávat nedůvěru a vytvářet systém, který bude funkční. To je politika, za kterou byste nás měli posuzovat. Do jaké míry tohle děláme a v tomhle se angažujeme. A mně připadá - vždyť si vezměte, i ta Sýrie. Česká republika, je to tady už asi stokrát opakováno, je země, která je výjimečná v tom, že má zastoupení v Sýrii. Že se snažíme i tam mapovat situaci. Takže i tady si myslím, že děláme maximum a děláme víc, než by si možná někdo představoval. Je role země, která má deset milionů obyvatel, je ve středu Evropy a je zdánlivě poměrně daleko konfliktu někde v Sýrii. Ale já i z vašich vystoupení cítím, že tady je shoda na tom, že se nás to týká. A vytvořit systém, ve kterém ta vlna bude zvládnutelná. Myslím, že tomu věnujeme poměrně dost času. Myslím si, že je legitimní, že Sněmovna chce tomu věnovat pozornost, ale myslím si, že by bylo dobré v té argumentaci vůči vládě být přesný a být spravedlivější, protože... A že to je kurz, který je promyšlený, a že vláda se chová v téhle věci jako zodpovědná vláda.
Děkuji panu ministrovi zahraničí Lubomíru Zaorálkovi. A než budeme pokračovat, budu konstatovat omluvy. Můžeme pokračovat, nejdříve faktickými poznámkami. První faktická poznámka je pana poslance Petra Fialy. Připraví se pan poslanec Radim Fiala k faktickým poznámkám. Ten, kdo je přihlášený elektronicky, má přednost před přihláškou z místa. Já musím respektovat jednací řád.
Necituji možná úplně přesně, poznamenal jsem si to. No ale včera čtu vyjádření pana ministra obrany Stropnického, který říká - cituji: "Migranty budou vracet do Turecka, které s tím souhlasí." Tak to je samozřejmě možná vysvětlitelné, ale v tuto chvíli tu rozpor zůstává. Je to potřeba prostě jasně říct: Řecko bude ze Schengenu pryč. Konečně zaznělo. Tam když si to ustanovení přečtete přesně o té pohraniční a pobřežní stráži, tak tam je, že mohou zasahovat i do třetích zemí. Já bych aspoň žádal, co to znamená, ten výklad, které nejsou na vnější hranici Schengenu.
Nyní pan poslanec Radim Fiala také k faktické poznámce. Připraví se paní poslankyně Lorencová.
Došlo by tak zejména u rodinných domů k výraznému snížení toho, co jsme po nich požadovali, po individuálních stavitelích, protože ty částky jsou opravdu velmi vysoké a jednorázově velmi narostly.
Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi, nyní pan poslanec Petr Gazdík.
Hezké dobré poledne.
Děkuji panu poslanci Petru Gazdíkovi a ještě faktická poznámka pana poslance Petra Bendla. Prosím.
A D - doplňuje se "v zastavitelném území pro výstavbu veřejně prospěšných staveb." Děkuji.
Děkuji. To byl poslední přihlášený v podrobné rozpravě. A pokud se nikdo nehlásí z místa, podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. Tímto bodem jsme se zabývali dne 27. ledna tohoto roku, kdy proběhlo první kolo volby, jednalo se o volbu tajnou. Žádám pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby zopakoval kandidáty, kteří postoupili do druhého kola.
Přeji vám teď již dobré odpoledne. Připomenu také to, jak to první kolo dopadlo. Se 45 získanými hlasy postoupil Jan Mrzena, kterého nominoval klub KDU-ČSL, a s 35 hlasy z prvního kola postoupil pan Milan Bouška, který byl společným nominantem, nebo byl společně navržen kluby ODS a Úsvit. I proto, že volba proběhne až dnes, tak zvolenému kandidátu začne případně jeho funkční období dnem jmenování předsedou vlády. Takže tolik stručně shrnutí faktů. Já si dovolím navrhnout čas pro to vydávání. Takže dejme 13 minut na vydávání lístků a ve 13 hodin se uzavře volební místnost.
Rozprava se již nevede, protože byla ukončena při prvním kole volby. Přerušuji tento bod pro provedení tajné volby. Volební lístky se budou vydávat do 13 hodin, pak bude vydávání lístků ukončeno.
Naopak předpokládám určitou úsporu finančních prostředků ze státního rozpočtu určených pro soudní systém a pro orgány sociálně-právní ochrany dětí, protože dojde k poklesu soudních návrhů v řádu stovek.
Děkuji panu místopředsedovi.
Moje důvodová zpráva bude obdobná, jak to zde již zaznělo. Stává se tedy, že vlastníkem motorového vozidla jako zvláštní pomůcky pro nezletilé postižené dítě již není rodič, nýbrž dítě samotné, a proto je rodič nucen v souladu s citovanými předpisy získat souhlas soudu. Tato soudní rozhodnutí však striktně vyžadují registry motorových vozidel a právě v případě jejich nepředložení odmítají motorové vozidlo zapsat. Rodiče se tak dostávají do situace, kdy motorové vozidlo, které pořídili pro potřeby svého postiženého dítěte, nemohou používat. Neprovázaná současná právní úprava tak místo toho, aby pomáhala, dostává rodiče postižených dětí do neřešitelných komplikací. Předložená novela má odstranit problémy rodičů s registrací s používáním zdravotních pomůcek. Zároveň se sníží i zbytečné zatěžování soudů nadbytečnou agendou.
Já děkuji paní zpravodajce a otvírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Přivolám naše kolegy z předsálí. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak jsem jej přednesl. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se hlásí pan navrhovatel.
Tak jak zde bylo avizováno paní zpravodajkou, přečtu legislativně technickou úpravu na základě doporučení legislativního odboru Kanceláře Poslanecké sněmovny. Předchozí souhlas soudu se nevyžaduje ani u samotného nákupu zvláštní pomůcky pořízené s využitím příspěvku a všech navazujících a souvisejících řízení před příslušnými úřady.
Pokud nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Tak ano, pardon, takže ještě hlasování nejprve o legislativně technické úprava, tak jak ji přednesl pan navrhovatel v podrobné rozpravě. Zahajuji hlasování o legislativně technické úpravě. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Zahajuji hlasování o tomto návrhu zákona. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Já to nevím. Neřešil jsem to, řešila to výběrová komise. To byl ten důvod.
Chci jenom říci, vážený pane ministře, vy jste mě úplně nepotěšil.
Ano, takže paní poslankyně Fischerová navrhuje, aby Poslanecká sněmovna vyjádřila s odpovědí pana ministra Brabce nesouhlas. Pro nově příchozí zopakuji, že je návrh na vyjádření nesouhlasu s odpovědí pana ministra životního prostředí. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, a tedy nesouhlasí s odpovědí pana ministra, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu usnesení? Další interpelací bude interpelace pana poslance Michala Kučery na předsedu vlády Bohuslava Sobotku. Interpelace spolu s odpovědí vám byla předložena jako tisk 684, projednávání bylo přerušeno a v rozpravě si přeje vystoupit pan poslanec Kučera.
Pan premiér mi odpověděl některé věci, které bych chtěl, aby tady zazněly, nebo chtěl bych je zdůraznit, budu je tedy brát z jeho odpovědi. Jenom bych chtěl říct, že Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo v lednu tuším už osmou verzi tohoto plánu.
Poté bychom se měli věnovat bodům z bloku zprávy, návrhy a další. Ve 12.45 bychom se měli věnovat bodu 184, což je volební bod - druhé kolo volby do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Odpoledne projednáme bod 202, což jsou ústní interpelace. Teď tu mám dvě přihlášky, nejprve písemně přihlášený pan poslanec Marek Černoch ke schválenému pořadu schůze.
Je to sněmovní tisk 450 a dovolil bych si ho navrhnout jako čtvrtý bod dnešního jednání.
Děkuji panu předsedovi Černochovi. Prosím, pane předsedo.
To znamená po pevně zařazených bodech. Jedná se o druhé čtení a předpokládám, že to nebude konfliktní bod.
Ptám se, v případě, že by byly odhlasovány návrhy vašich kolegů, tak po nich. Dobře. Prosím, pane předsedo. Prosím, pane předsedo.
Tak jak jsem to počítal, tak deset, deset členů vlády. Ani premiér, ani jeden z vicepremiérů, ani ministr vnitra, ani ministr obrany, ani ministr zahraničí. Co kdyby se jich někteří poslanci na něco zkusili zeptat? Jak tomu mám rozumět?
Ještě doplní pan předseda Sklenák.
Nejsem tedy sekretář paní ministryně Valachové. Nevím přesně, jak zní její omluva z dnešního jednání, v jakém časovém úseku, ale mám potvrzeno, že přibližně v 16 hodin by mohla být zde ve Sněmovně a ten bod bychom mohli projednat.
Zahajuji hlasování o jednání dnes po 19. hodině. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Přihlášeno je 143 poslankyň a poslanců, pro 109, proti žádný. I tento návrh byl přijat. Pan poslanec Vladimír Koníček navrhuje, aby bod číslo 7, sněmovní tisk 610, zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu, byl zařazen dnes jako šestý bod jednání. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. I tento návrh byl přijat. Určitě, prosím o upřesnění. Děkuji panu poslanci Kučerovi. Hezké dobré ráno. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím. Pan poslanec Kučera nechce, jak jsem pochopil, navrhnout žádný návrh, o kterém bychom hlasovali. Další interpelací je interpelace na pana ministra Milana Chovance. Otevírám rozpravu, do které se jako první hlásí pan poslanec František Vácha.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já doufám, že tam hasí problémy svých kolegů z vlády, pana ministra Pelikána, případně pana ministra Stopnického. Ze všech záznamů, které si můžete stáhnout z internetu, případně ze svědeckých výpovědí přímých účastníků, je jasné, že tomu tak nebylo, že policie byla zneužita k selektivnímu nepouštění některých účastníků na tuto akci.
Zahajuji hlasování o přerušení... Prohlašuji toto hlasování za zmatečné, odhlašuji vás všechny. Zahajuji hlasování o přerušení... Zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení interpelace, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Přikročíme k další interpelaci, tentokrát to bude interpelace na paní ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou.
Dovolte, abych vás v několika větách seznámila s obsahem své interpelace, a pak rovněž požádám o přerušení projednávání tohoto bodu vzhledem k nepřítomnosti paní ministryně. Vážená paní ministryně, ve své stručné a věcně formulované interpelaci jsem vás požádala o poskytnutí v anonymizované formě Nemohu však pominout, že i přesto, že vaše odpověď zabere čtyřikrát tolik místa, kolik ho zabrala má interpelace, neobsahuje odpověď na mé otázky. Těší mne, že se náhle podařilo zabránit adopci devítiletého chlapce do Francie. Někdo vzal v potaz jeho názor, že chce zůstat v dětském domově. Bohužel, jeho sestry, na kterou byl silně citově vázán, se nikdo neptal, dnes je adoptována ve Španělsku a už nikdy se v životě ti dva neuvidí. Ve světle tohoto případu jsem se však rozhodla, že předtím ještě předložím novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí a zákona o zvláštních řízeních soudních. Žádám tedy o přerušení projednávání tohoto bodu až do přítomnosti paní ministryně Marksové.
Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat o tomto procedurálním návrhu na přerušení této interpelace do přítomnosti paní ministryně práce a sociálních věcí. Kdo je pro přerušení této interpelace, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?
Chtěl bych vyslovit jednomu z předřečníků, že se mu nepodaří změnit české dějiny.
Není tomu tak. Protože nemáme o čem hlasovat, nepadl žádný procedurální návrh, končím druhé čtení. Nyní žádám paní poslankyni Věru Kovářovou, aby za navrhovatele, pokud má zájem, uvedla tento návrh pro druhé čtení. Paní poslankyně, máte zájem o úvodní slovo ve druhém čtení? Máte.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás jako zástupce navrhovatelů seznámila s návrhem novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Předloha, kterou jsme s kolegy připravili, jednak usnadňuje výstavbu rodinných domů na zastavitelných plochách, když k nim nevyžaduje souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, a jednak odstraňuje diskriminační úpravu, podle níž za odnětí půdy, na níž bude vystavěna pozemní komunikace, jsou povinny platit obce a kraje, ne však stát, který jako jediný má zcela nepochopitelně stanovenou výjimku. V současnosti jsem jako předkladatelka v nejednoduché situaci. Vedle původní předlohy před sebou máme dva komplexní pozměňovací návrhy. První z nich přijal výbor pro životní prostředí, druhý výbor pro zemědělství jako výbor garanční. Obsahově je druhý komplexní pozměňovací návrh širší než návrh první, oba jsou obsahově výrazně širší než naše původní předloha. Ráda bych také uvedla, že oba návrhy se vedle promítnutí celé řady dalších požadavků snaží více či méně úspěšně zapracovat body naší původní předlohy. V případě jednoho ze tří bodů se jim to nepovedlo vůbec, a to v případě veřejně prospěšných staveb. V případě druhého ze tří bodů nelze mít výhrady - mám na mysli problematiku pozemních komunikací. U posledního bodu, a to je případ rodinných domů, je zjevná snaha promítnout naše požadavky. Děkuji za pozornost.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že máme málo času, vezmu to velmi rychle. Dovolte, abych vám v krátkosti představil zprávu k tisku 543 o ochraně zemědělského půdního fondu. Kromě uvedených změn dochází návrhem i k několika dílčím úpravám zákona, jejichž cílem je reagovat na některé problémy aplikační praxe. Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jen uvedu takové základní body. To znamená, že tam nedochází k těm drakonickým poplatkům, které byly kritizovány. Jestli mohu k tomu svůj krátký komentář.
Nemám do ní žádnou přihlášku. Pravděpodobně není zájem, když neproběhla obecná rozprava, o závěrečná slova ani od zástupkyně navrhovatelů ani od zpravodajů a není ani o čem hlasovat. Připraví se pan poslanec Petr Bendl.
Tento jednoduchý pozměňovací návrh se týká toho, aby odborné studie a posudky, které zpracovává Výzkumný ústav pro meliorace a ochranu půdy, aby tyto výsledky mohly využívat instituce, jako je Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství. Nemá to žádné náklady na státní rozpočet.
Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Tím jsme se vypořádali s pořadem schůze. Nyní s přednostním právem pan předseda František Laudát.
Byl dokonce zmíněn v jednom pořadu i pan Pelikán, ale ten důvod je úplně jiný - on tady většinou není a kvůli němu se přizpůsobuje program.
Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Chtěl bych tedy odkázat přímo na přílohu usnesení, usnesení potom přednesu dále. Organizační výbor Poslanecké sněmovny doporučuje Takže, pane místopředsedo, měli bychom o tomto usnesení hlasovat.
Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, končím všeobecnou rozpravu a ptám se na závěrečné slovo. To by mělo být asi hlasování o přednesených návrzích nebo o tom návrhu. Návrh byl schválen. Dalším bodem našeho jednání, pevně zařazeným, je bod číslo